Já si myslím že vůbec žádný. Ono nám to totiž všechno dojde.
Děkuji paní poslankyni Janě Lorencové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zdeněk Ondráček, připraví se pan poslanec Foldyna. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji, pane předsedající. Škoda, že pan ministr odešel. Protože - přátelé, chápete to. To znamená, obhajuje impotentní politiku, českou zahraniční politiku, impotentní politiku Evropské unie. Prostě nejsme schopni řešit uprchlickou krizi a pan ministr zahraničí jasně prokázal, že není mužem na svém místě. Pane ministře, prostě styďte se, to, co tady předvádíte. Padesát minut jste tady mluvil o ničem a mohli jsme to tady nějakým způsobem rozebrat, kdežto jsme jenom poslouchali, kde jste všude byl, co jste všechno viděl, ale neřekl jste vůbec nic, jak něco budete řešit. Prostě vy řešení nemáte a nemáte co předložit nám, hájíte neobhajitelné.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Nyní pan poslanec Foldyna, také k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Je škoda, že pan kolega ministr Zaorálek odešel. Ti už píšou, že se jim tam nelíbí, protože jim píšou kolegové z Německa, že mají víc peněz, a že vlastně v tom Iráku měli i oni víc peněz a že se chtějí vrátit. No prosím vás, sbalte jim kufry a pošlete je zpátky! Nicméně to je jenom poznámka. O to mám strach. Já nemám strach teď o Českou republiku a nevytýkám vládě to, jak se chová v rámci současné situace v České republice, za to má ode mě jedničku, ale v zahraniční politice buďme důslednější.
Nyní pan poslanec Marek Černoch, také k faktické poznámce.
Turecko, a to tady nezaznělo, nás vydírá, spolupracuje s Islámským státem, bombarduje a útočí na Kurdy, kteří se snaží řešit tu situaci v regionu, o kterém nestále mluvil. Erupce na Balkáně - ano, může se to stát. Tak proč nechráníme své hranice, proč nechráníme své hranice my sami? A říkat, že vláda dělá vše pro to, aby se ta situace řešila - není to pravda. Ať už je to zákon o tom, aby se azylová řízení právě vedla mimo Evropu, mimo schengenský prostor a dostávali se sem pouze lidé, kteří na ten azyl mají nárok. Přicházejí sem lidé, kteří si neváží naší pomoci, kteří opovrhují naší pomocí. Není to správně. Jestliže Evropa na něco dojede, tak je to na to, že se neustále budeme točit na tom, že si budeme povídat o tom, že my musíme pomáhat. Nemusíme pomáhat, ti lidé si toho neváží. A poslední informace. Veřejnost není klidná. Obhajujete Turecko, nebo obhajujete Českou republiku? Jestli mohu navrhnout přerušení téhle schůze, protože tady není nikdo, kdo by nám relevantně odpovídal, a myslím si, že teď už to pozbývá jakékoliv ceny.
V případě, že navrhujete přerušení, táži se vás, jestli se jedná o procedurální návrh.
Vážení kolegové, znamená. Sledujete, co se děje z hlediska ruské propagandy? Já k tomu chci pořádat seminář v nejbližších týdnech. Ale současně dobře si prověřujte, a v tomto bych chtěla velmi důrazně požádat naši vládu, aby byla aktivní. Opravdu jsme v ohrožení. Evropa musí hledat společná řešení, a to rychle. V návrhu usnesení nejsou ty konkrétní kroky, ale o těch konkrétních krocích neustále hovoříme. Je to společná pobřežní a pohraniční stráž, účinná s dostatečnou kapacitou. Důsledná návratová politika. Ano, Turecku se v tuto chvíli musí dát peníze, ale znamená to, že musí být jasně stanoveno, co za ty peníze Turecko pro Evropu udělá. A nejenom tak, že se to stanoví, ale že se to bude hlídat a vymáhat. Přece každá smlouva musí mít termíny. Každá taková dohoda musí být jasně definovaná a Evropa musí požadovat úplně konkrétní plnění. Úplně konkrétní plnění. Ale bez Turecka a bez spolupráce s ním to zkrátka nepůjde. Evropa má jednat o zajištění bezpečných zón v Turecku, kam by případně některé migranty, které nemůže vrátit do zemí původu, mohla alespoň dočasně vracet. I ta ochrana na území Evropy má být dočasná, to nemá být stěhování národů. Tady se začal podle mého názoru velmi chybně vysvětlovat princip ženevských konvencí. Ty nemůžeme řešit migrací. To není správná cesta. Již tady bylo mnoho řečeno o organizovaném zločinu. Všechny ty skupiny, které obchodovaly se zbraněmi, které obchodovaly s drogami, se dneska přeorientovaly na lidi. Ale moc prosím, abychom se bavili o tom, kolik peněz už vydělali, kde ty peníze jsou a co je z toho financováno. To je přece naprosto zásadní a závažná otázka. Tady probíhá obrovská migrace podporovaná organizovaným zločinem již dva roky. Ano, a je to chyba Evropy. Je chyba Evropy, tím, že neměla rychlou důslednou návratovou politiku, že otevřela hranice, že je přestala kontrolovat. Je to chyba nás všech. I tyto příjmy organizovaného zločinu. To je situace mimořádně vážná. A někteří říkají - no, bylo to humanitární gesto. Ne, nebylo to humanitární gesto, co jsme udělali. Je humánní to, že jsme nechali ty lidi přijít z afrických zemí a budeme je teď navracet? Oni prodali mnohdy poslední majetek. A my to udělat musíme. Ne, to nebylo humanitární gesto. Evropa se kouká na genocidu křesťanů a jezídů. A pomáhá jím? Ne, ty poslední kroky opravdu nebyly gesta humanity, to byla gesta nezodpovědnosti. A každý, komu na Evropě záleží, to musí kritizovat. Proto vás moc prosím, abychom přijali usnesení, abychom o tom vzájemně jednali věcně. Je to naše priorita. Uvědomme si to a postavme se k tomu čelem.
Eviduji dvě faktické poznámky.
Tak to je první věc. A druhá věc, hovořila tady o roli Turecka. Ano, souhlasím s tím, že jim Evropa musí v tom pomáhat, ale ne se doprošovat. Ale chtěl bych opět upozornit na roli Turecka.
Eviduji další faktické poznámky.
K tomu ale také patří solidarita. To je jedna z evropských hodnot. A proto samozřejmě, já bych tady ještě dlouho mohla mluvit i o tom, že Evropa selhává i v této otázce. Evropa nemá dostatečné humanitární kapacity. Evropa zkrátka neinvestuje do těch otázek, do kterých by měla. Zabýváme se nesmysly, přestali jsme rozlišovat věci podstatné od věcí nepodstatných. Já si ho mimořádně vážím a je naprosto přirozené, že ten solidární rozměr je pro něj velice důležitý. Ale v našich stanoviscích byla vždycky vyvážená solidarita a odpovědnost.
Děkuji. Pan poslanec Kučera ruší svou faktickou poznámku. Paní poslankyně Chalánková, připraví se pan poslanec Tomio Okamura.
Dovolte, abych také já krátce zareagovala na slova svých předřečníků. Máte všechno k dispozici. Ale kvůli času zkrátím své vystoupení na upozornění na dva body, o kterých jsme hlasovali a které jsme prosadili: Jsem přihlášená ještě potom k řádné přihlášce, takže bych ještě pohovořila o hodnotách, o kterých zde mluvila také má předřečnice.
Já vám také děkuji za respektování času. Nyní tedy pan poslanec Tomio Okamura a připraví se paní poslankyně Hnyková s faktickou poznámkou.
Nechápu tu naivitu, protože největšími oběťmi právě těch radikálních muslimů jak v severní Africe, tak na Blízkém východě jsou právě křesťanské skupiny, dále jsou to Židé a dále jsou to homosexuálové. Jsou to normální ekonomičtí migranti. Takže to, že oni se snaží přicházet pouze do zemí, kde můžou nejvíc vysát z evropského sociálního systému, to je myslím zcela jasné. To je obrovské pochybení a Česká republika v tomto ohledu prostě ten tlak dostatečně nevyvíjí, nebo možná dokonce žádný.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, začíná mi být tady z toho velmi smutno. Až se vrátím do svého poslaneckého obvodu a budou se mě ptát moji občané, co jsme tady v Poslanecké sněmovně udělali pro jejich ochranu a bezpečnost... Já nevím, co jim řeknu. Jsem velmi ráda, že už mezi nás přišel pan předseda vlády, a já se ho ptám, aby mi tady z tohoto místa zodpověděl, jaké budou kroky vlády, této vlády, pro občany České republiky! Co udělají pro bezpečnost hranice? Co udělají, když se uzavřou hranice Rakouska a Německa? Jak se budeme bránit? Jak budou ochráněni naši občané? Já potřebuji jasnou odpověď! Mě nezajímá, kde pan ministr zahraničních věcí všude byl a co viděl! Mě zajímá, co bude uděláno pro bezpečnost našich občanů!! Žádala bych jasnou odpověď.
Jenom krátce bych tady edukoval pana poslance Okamuru prostřednictvím pana předsedajícího. To jsou synonyma slova migrant.
Další v pořadí pan poslanec Soukup s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Novotný.
Já vlastně vystupuji proti nim. Tohle nejsou faktické poznámky, co nám tady říkáte. Já bych chtěl vyzvat pana předsedajícího, aby nějakým způsobem zjednal pořádek.
Tak pouze pro pořádek, pane poslanče. Konkrétně pan poslanec Kučera reagoval v rámci faktické poznámky. Je důležité nepaušalizovat a oddělovat, kdo faktickou poznámku využívá a kdo ji zneužívá. To je potřeba od sebe odlišovat. Nyní tedy pan poslanec Novotný a po něm pan poslanec Okamura.
Pěkné dopoledne. Moje vystoupení bude krátké a bude skutečně faktickou poznámkou. Myslím si, že ta debata už je dlouhá, že jsme dneska pochopili, že vláda České republiky pevně podporuje společné evropské neřešení problému. A že je to pravda, zjistíme zase v létě, až se k tomu vrátíme, protože zjistíme, že ta opatření, která tady byla zmíněna, nefungují. Je to velmi jednoduše představitelné, že fungovat nebudou. Další pokračování této debaty mi nepřipadá příliš efektivní.
Dobrý den, vážené dámy a pánové. Já jsem vždycky poctivě reagoval na vystoupení předřečníků, dával jsem si na to velmi dobře pozor, abych vždycky reagoval, dělal jsem si poznámky. Takže musíte jednat jako vláda tak, abyste jednali v souladu s většinovým přesvědčením českých občanů. To je prostě fakt. Tak příště se s námi bavte. Příště ať nás vláda informuje o svých krocích. Přestaňte to dělat za našimi zády.
Děkuji a nyní již tedy s přednostním právem pan ministr zahraničních věcí Zaorálek.
Já bych požádal opozici, aby ona tedy byla naprosto jednoznačná, abychom věděli, s jakým postojem tedy vlastně přesně mluvíme a co vlastně reprezentujete. Protože kdybych tady jmenoval ty základní principy, to bych se asi opakoval, to tady zaznělo mnohokrát, vlády a vy byste s nimi zřejmě souhlasili, jako je třeba princip ochrany vnější schengenské hranice, tak byste s tím všichni souhlasili a řekli byste, že jestli toto je jeden z těch bodů, který my jako vláda prosazujeme, tak je to něco, co byste podepsali. Když vám to prostě někde praskne, tak se vám tou dírou budou hrnout migranti, uprchlíci - tady bylo řečeno, jak to máme, nebo nemáme nazývat. No a tohle je přesně pozice České republiky. Tuhle pozici hájím. Připadá mi jednoznačná a jasná. Rozumíte té logice? A já se s těmito partnery docela vážně, seriózně, klidně bavím a říkám jim, že pro Českou republiku je to životně důležité, aby nikde ta díra nepraskla a aby, když se to stane, tak byla zalepena. Ale nenapadlo mě, že bych měl ustupovat z tohoto požadavku, protože až se to tou dírou pohrne, tak bude pozdě se hájit tím, že jsme nechtěli zpochybnit suverenitu té země, která nebyla schopna tu zemi uhájit. Chápete, taková je důslednost opozice. Taková je skálopevnost toho, co tady předvádí opozice. Tady se vlastně konají skutečně velké debaty, ve kterých se tvrdí, že vláda není dostatečně důsledná, ale já se domnívám, že to tak samozřejmě vůbec není. Tady zaznívá, že schengenský režim už nefunguje nebo že to je ochrana něčeho, co už skoro není. My jsme možná nudní a fádní, ale principy naší politiky jsou naprosto jednoduché. Já vám řeknu čtyři základní pozice, které dneska hájí česká politika. Premiéra, vlády, Ministerstvo zahraničí. Druhá věc. Takže to je politika České republiky - ustavení nových funkčních politik, protože ty stávající se v době krize ukazují být nedostatečné. To byl účel cesty, kterou jsem teď měl přes Turecko, Řecko, Makedonii a další, vlastně tohle mě zajímalo. Co je třeba udělat pro to, aby se snížil tok migrantů. Naši velvyslanci, naše zastupitelské úřady mají za úkol se tomu permanentně věnovat a permanentně nás informovat. Nejčerstvější informace, co se tam děje. Dokonce jsem slyšel, že náš velvyslanec chodí převlečený po pobřeží moře, protože pochopil, že to myslíme nesmírně vážně. Vědět opravdu maximum toho, co se tam přesně děje. A ta moje cesta nebyla jenom poznávací, byla to, řekněme... Je třeba tam taky zajet na to místo, ale nejde o to, že bych tam já během několika hodin pobral všechny informace, ale my tam vlastně neustále pracujeme, spolupracujeme dokonce i s NGO, spolupracujeme s dalšími a vytváříme si přesný obraz toho, jak tyto země dneska plní to, co mají. Do jaké míry, jakým způsobem se jim dá pomoci, jaký smysl mají ty naše peníze, ty naše prostředky, co je tam dneska nejvíc třeba.
Každopádně v případě, že chcete přerušit, musím o tom dát hlasovat. Zavolám kolegy z předsálí, aby přišli na hlasování. Než se dostaví kolegyně a kolegové, tak přečtu ještě jednu omluvu. Dnešního jednání se zúčastní od 11 hodin. Pro pořádek zopakuji procedurální návrh, který zde zazněl. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh nebyl přijat, byl zamítnut. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Tomia Okamury. Prosím, pane poslanče.
Vážené dámy a pánové, tak to, co tady předvedl ministr zahraničí pan Zaorálek, tak skutečně mi z toho jasně vyplynulo, že Evropská unie nemá řešení pro Českou republiku. Nedozvěděli jsme se v podstatě vůbec nic pro občany České republiky v České republice. To znamená, v podstatě největším ochráncem Evropské unie je vítr, což je tedy velmi chabé. Chybí mi z úst vlády, že je na to připravena, chybí mi koncepce. Blíží se jaro a jediné, co jsme se dozvěděli z úst ministra vnitra Chovance, bylo, že by to bylo drahé. A přitom máme čas asi dva měsíce, než přijde další vlna, a v případě, že Rakousko či Německo přijmou nějaká opatření, tak se to může převalit k nám. Spolupráce s Tureckem je iluze. S tím nemůžu vůbec souhlasit, co tady vládní představitelé říkají. Turecko prostě není partner, kterému lze dlouhodobě a strategicky věřit. Proto by bylo dobré, abychom připravili tu věc v oblasti uzavření hranic České republiky , abychom je mohli účinně chránit.
Děkuji, pane místopředsedo.
Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy s vyjádřením stanoviska klubu paní poslankyně Langšádlová. Prosím, paní poslankyně.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, situace, ve které jsme se ocitli, je opravdu vážná, a pokud se jí Evropě nepodaří řešit, tak může mít opravdu fatální důsledky pro naši budoucnost. To jsou také otázky, kterými se zabýváme. Já jsem přesvědčená, že jsme v krizi a že za této situace mají demokratické strany hledat co nejzodpovědnější společné řešení pro naši budoucnost. Proto se i jako strana TOP 09, jako demokratická strana, byť opoziční, hlásíme a podporujeme vládu v jejích krocích.